Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane předsedo, to, že jste předsedou, nepopřete.
Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Chci požádat všechny kolegyně a kolegy v této Poslanecké sněmovně o podporu. Tento titul, tento zásah je takovou jakousi první vlaštovkou. Vím, že to není příliš mnoho, ale každé jaro začíná první vlaštovkou, která sice jaro nedělá, ale kterou to jaro přece jenom začíná. Chci poprosit o podporu. Já osobně se za to velmi zasazuji. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu poslanci Kováčikovi.
Na to jsem tady zase upozorňoval.
Proto prosím, abyste mluvil přiměřeně, aby to kolegy neděsilo. Děkuji.
Mě trochu to rozčílilo. Takže politický náměstek. Buď mít jednoho náměstka, jeden typ, anebo dva typy, ale s jasně stanovenou agendou. Privátní sektor. Já jsem proti té prostupnosti z privátního sektoru. Státní služba je službou přece pro stát, a ne pro privátní sektor. Stát si má vychovávat svoje vlastní odborníky pro svoji službu.
Děkuji panu poslanci Klánovi. Ano, já jsem byl dvojsmyslný.
To je prostě pokrytectví. Členem politické strany být může vedoucí oddělení na ministerstvu, ale nemůže být pokladníkem. To je opravdu odpolitizování. To jsou tak hloupé argumenty, že je musím odmítnout.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní ministryně. Paní ministryně má zájem.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, využiji příležitosti a zareaguji na proběhlou obecnou rozpravu. Co se týká výhrad pana poslance Klána, tedy z hlediska vůbec filozofie předkládané novely, tak chci zdůraznit, že Ministerstvo zahraničí v tomto případě pokládá tuto novelu skutečně jenom za odstranění největších problémů, které vznikají právě z hlediska fungování zahraniční služby nyní v praxi při aplikaci služebního zákona. Tady bych chtěla připomenout, že už v průběhu projednávání služebního zákona samozřejmě byla zahraniční služba velmi diskutována, a je také pravdou, že některé z těch problémů, které v tuto chvíli řešíme, jsou také zapříčiněny, bych řekla, výrobní praxí prostřednictvím poslanecké iniciativy, to víme všichni, i změnami, ke kterým došlo v závěru projednávání. Co se týká tedy těch změn, tak jsou to změny skutečně dílčí. Tím pádem nedojde tedy k tomu, z čeho má obavy pan poslanec Klán, že by snad měl být služební zákon rozdroben a tímto způsobem tedy měla být oslabena kvalita státní služby jako takové. Co se týká ještě tedy podpory vyloučení energetického úřadu ze zákona o státní službě, tak... Říkám to, i když vím, že mohu pana poslance Stanjuru aktivizovat, ale takto to skutečně bylo. Nicméně součástí novely služebního zákona byl závazek do 1. ledna 2017 zpracovat nový systém odměňování, který by právě vyšší povinnosti státních zaměstnanců reflektoval, nicméně předpokládám, že i tato věc bude diskutována. Co se týká paní poslankyně Pastuchové, tak tam je tedy do určité míry jiná alternativa pozměňovacího návrhu pana poslance Jeronýma Tejce a předpokládám, že i tato věc bude diskutována z hlediska tedy toho nejlepšího řešení. Tak jenom abychom se neunáhlili a už tady tento okamžik nevyužili k hlubším změnám. Děkuji vám za pozornost a děkuji za proběhlou obecnou rozpravu.
Já děkuji paní ministryni. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje.
Děkuji, pane zpravodaji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana zpravodaje, aby konstatoval tu část usnesení, abychom o ní mohli hlasovat.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Děkuji vám. Tím také končím dnešní dopolední jednání. Sejdeme se ve 14.30 u interpelací na předsedu vlády, tak jak jsou vylosovány. A upozorňuji, že od 18. hodiny po skončení ústních interpelací budeme pokračovat ve včera přerušených bodech 66 a 67, případně dalších bodech z bloku smluv v prvním a druhém čtení.
Děkuji za pozornost.
Já vás přeruším, pane poslanče. Já chápu, že předsedové klubů mají práci vzhledem k našemu večernímu jednání, ale ostatní, kteří diskutují jiná témata, prosím také, aby je přesunuli do předsálí, aby mohl pan zpravodaj přednést zpravodajskou zprávu. Děkuji. Pokračujte prosím. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Pana ministra čeká ještě šest bodů, takže zůstává u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Od začátku operace se jedná již o třetí působení českého DCM v Turecku. Jejich úkolem bylo kromě jiného zajišťovat spojení jednotek jak v prostoru působení, tak i mezi velitelstvím operace a nadřízenými aliančními velitelstvími. Financování působení příslušníků DCM v Turecké republice je pokryto z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.
III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.
Nemám do ní žádnou přihlášku. Pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy.
Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení. Poslanecká sněmovna
Děkuji. Kdo dále v podrobné rozpravě? Děkuji vám.
Odůvodnění určitě zazní ještě ve třetím čtení, nicméně základem těch pozměňovacích návrhů byly dvě věci. Takže to jsou z hlediska ústavně právního výboru změny, které byly podpořeny Ministerstvem zahraničí a byly přijaty poměrně jasnou většinou. Takže tolik za zpravodaje a dovolím si přihlásit se do podrobné rozpravy.
Jako zpravodajka za zahraniční výbor, který projednával tento zákon, bylo to dne 3. listopadu, zde stručně sdělím následující.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Klán.
Děkuji za slovo, hezký den. To je jedna věc. Ministerstvo zahraničních věcí ale realizuje přece státní politiku v oblasti zahraniční politiky státu. Nebo si snad sám pan ministr, který tady není, a další realizují svoji soukromou zahraniční politiku? Každé ministerstvo má svá specifika, realizuje totiž veřejnou státní politiku v určité oblasti, a přesto nežádají vlastní služební zákon. Takže to je jeden problém. Z tohoto důvodu doporučuji, aby se výkon zahraniční služby upravil prováděcím předpisem, ale nikoli vyjmutím ze zákona o státní službě. Pokud tam budeme dávat čím dál více výjimek do zákona o státní službě, tím to zase nebude fungovat. A jsme u těch předmětných zákonů na začátku, jak jsem tady o nich říkal. Nyní ještě několik poznámek k samotnému návrhu. Zároveň máte v důvodové zprávě logické rozpory. Logický rozpor je zejména tvrzení, že nelze očekávat žádné dopady na ostatní veřejné rozpočty, jinde se pak v důvodové zprávě píše: také v tomto případě dochází k úspoře finančních prostředků. Dva zajímavé logické rozpory, kdy se jednak uvádí, že zákon nemá dopady na rozpočty, a jinde píšete, že dochází k úspoře finančních prostředků. Takže zákon nemá dopady, ale dochází k úspoře. Já tomu fakt nerozumím. Když už, tak aspoň si po sobě přečtěte důvodovou zprávu úplně celou, co tam píšete, a pak to sem předložte.
Já děkuji panu poslanci Klánovi za jeho vystoupení. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Hnyková.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Poslanecké sněmovně pozměňovací návrh, který má za cíl v důsledku zabránění diskriminace jedné části zaměstnanců oproti jiným. Zatímco v zákoníku práce, kterým se řídí všichni zaměstnanci a všechny organizace, firmy, zaměstnavatelé, je stanovena výše odměny za pracovní pohotovost minimálně 10 % průměrného výdělku, státním zaměstnancům podléhajícím tomuto zákonu o státní službě přísluší dle daného zákona odměna ve výši 10 % přesně. Nepřijetím mého pozměňovacího návrhu nastane stav, kdy jedna skupina zaměstnanců bude diskriminovaná vůči druhé. Proto věřím, vážené kolegyně a kolegové, že můj pozměňovací návrh podpoříte, a za to vám velmi děkuji.
Děkuji paní poslankyni Hnykové.
Jde o
Děkuji, pane předsedající.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Průjezdy poté byly realizovány po pozemních komunikacích ve třech dvoudenních přesunech v termínu od 9. do 14. září. Jednotlivé kolony byly doprovázeny vojenskou policií zainteresovaných států. Na území České republiky byla plánovaná přestávka technického charakteru. V rámci průjezdu byl přepravován nadrozměrný náklad a k přepravě tohoto nákladu byl požadován souhlas Ministerstva dopravy. Veškeré náklady na podporu tohoto průjezdu byly hrazeny ze strany Spojených států amerických.
Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, nevidím ani nikoho z místa, takže obecnou rozpravu končím.
Ano, děkuji. Za druhé -
Děkuji panu zpravodaji. Děkuji vám. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích, jednáních a k zabezpečení operací.
Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Závěrečné slovo není žádáno. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Návrh byl přijat.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem vystupovala k tomuto návrhu zákona již v prvním čtení, protože já sama za sebe nesouhlasím s tím, aby někdo byl vysílán bez svolení. Takže proto tam je těch devět let pro vysvětlení. Děkuji a přihlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu.
Děkuji paní poslankyni Pastuchové.
Vážené dámy a pánové, já bych chtěl vyjádřit nesouhlas s předřečnicí. Myslím si, že její názor pramení z neznalosti té problematiky.
Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová.
Ne ne. Já musím taky s vámi nesouhlasit.
Myslím, že i naši členové se podíleli na formulaci těchto pozměňovacích návrhů. My jsme připravili tři pozměňovací návrhy v oblastech, o kterých si myslíme, že by mohly získat podporu. Byla to například otázka otevřenosti veřejné služby, státní správy pro lidi z privátního sektoru, z akademické obce. Stejně tak jsme nepřipravili rozumný návrh. My jsme tehdy byli proti zrušení smluvních platů, a aplikace služebního zákona v některých oblastech ukazuje, že to bylo chybné rozhodnutí. Nicméně vím, že zejména největší vládní strana je ostře proti smluvním platům, takže ani tento pozměňovací návrh dneska nepředkládáme, protože by neměl žádnou šanci na to, aby byl schválen. Přesto přinášíme tři pozměňovací návrhy, které podle mého názoru by mohly získat většinu v Poslanecké sněmovně. První je v systému pod číslem 3308 a týká se funkce představených v politických stranách. A ti lidé dneska musí rezignovat z těchto funkcí, o které není velký zájem, z kterých není žádný profit, které přinášejí jenom práci, protože jsou v rozporu se zákonem. A zase si hned nepředstavujte předsedu politické strany, ale opravdu na tom buď základním, nebo okresním článku politické strany. Přináší to podle mne zejména velkým politickým stranám zbytečné problémy. Většina tady vytvořila dva typy náměstků, politické a ty ostatní. Říkali jsme to tehdy. Přesto to nebyl důvod k tomu, abychom tu dohodu neuzavřeli s vládní koalicí a nehlasovali pro ten zákon. Nicméně zase po nějaké době se k té otázce můžeme vrátit. My navrhujeme, aby byl pouze jeden typ náměstků. A jestli tomu budeme říkat politický, nebo nebudeme, je úplně jedno. Všichni chápou, že je to politická funkce. Takže my přicházíme s návrhem, aby byl jeden typ náměstků a vždy měl určitou agendu na starosti na ministerstvu. To znamená, ti lidé by neměli přijít o nic z toho, co dneska mají, a budou mít jistotu, že pokud skončí ve funkci náměstka, vrátí se do státní služby. Ti, kteří v té státní službě byli předtím, než se těmi náměstci stali. My jsme tehdy říkali s lehkým úsměvem a lehkou ironií, že takový náměstek, zejména pokud je nominovaný koaliční stranou, slouží k tomu, aby sledoval svého ministra. A já doufám, že mě nikdo nebude přesvědčovat, že to je typický výkon úřední práce.
Poté bychom se případně věnovali bodům z bloku zprávy, návrhy a další čtení. Dále připomínám, že v 18 hodin po skončení ústních interpelací bychom měli pokračovat body z bloku smlouvy, první a druhé čtení. Mám tu dvě žádosti k programu schůze. Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Dalším řádně přihlášeným je předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl zařadit dnes po bodu 212 Ústní interpelace body 66 a 67, to je vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a související.
Já si myslím, že zákon o zadávání zakázek by měl být nejlépe zítra dopoledne, protože to je naprosto zásadní zákon, a ne ve čtvrtek po večerech.
Mám to brát jako návrh? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Prvním bodem našeho dnešního jednání po 11. hodině je Z pověření vlády předložený návrh uvede za omluveného pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a odůvodní paní ministryně školství Kateřina Valachová.
Jde tak o novelu pro Ministerstvo zahraničních věcí zcela zásadní a z hlediska časového akutní.
Chtěl bych zejména pánům poslancům říci, že mluví dáma. V takovém případě je velmi nevhodné se bavit, když mluví dáma.
Jinými slovy, předložený návrh je skutečně nezbytným minimem, bez něhož se hladké fungování české zahraniční služby v podmínkách nového zákona o státní službě aktuálně neobejde. V rámci projednávání předmětné novely ve výborech jsme se seznámili s několika pozměňovacími návrhy, které zhodnocujeme jako přijatelné za předpokladu, že nebudou překážkou ve schválení novely jako celku. Jsem pak plně připravena k zodpovězení dotazů či diskusi k případným připomínkám. Děkuji vám za pozornost.
Já jsem se chtěl mírně ohradit. Vy jste nikdy neměli dost sil na to, abyste si to jako koalice prohlasovali. To, co tady navrhl pan předseda Faltýnek jako alternativní návrh, je něco, co nám přijde slušné, akceptovatelné. Já bych tedy chtěl poprosit, aby to pan předseda Faltýnek potvrdil. My jsme ochotni jednat tak dlouho, dokud neprojednáme body 9 a 10, a pak ukončit jednání. To mi přijde slušné.
Děkuji. Ještě pan předseda Stanjura.
Co to je podle jednacího řádu, abychom doprojednali dva body? Já navrhuji, nechte mluvit pana ministra a paní zpravodajku. Ten návrh prostě není hlasovatelný.
Nebylo. Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova.
Znamená to, že i vojáci v aktivní záloze budou moci vykonávat službu u těchto složek. Úpravy nároků na motivační odměnu, která se bude týkat pouze denní formy vysokoškolského studia, stanovení věkové hranice pro její poskytování 26 let a dále změny v přístupu k vyřazování z aktivní zálohy v případě těhotných vojákyň na mateřské dovolené, vojáků obecně na rodičovské dovolené. Rovněž u tohoto návrhu zákona je navrhována změna účinnosti, a to z 1. ledna 2016 na 1. července.
Děkuji panu ministrovi.
Jak zde již nastínil pan ministr, stejně jako v případě branného zákona, tak v rámci projednávání zákona o službě vojáků v záloze se výbor pro obranu zabýval předloženými legislativními návrhy opakovaně v několika kolech. Řekla bych, že péče věnovaná této novele a jejím širším dopadům byla opravdu na poměry našeho zákonodárného sboru velice nadstandardní. V průběhu léta pak byly tyto podněty ve spolupráci s Ministerstvem obrany zpracovány do prvotního návrhu komplexního pozměňovacího návrhu, který byl následně v září znovu diskutován a připomínkován členy výboru.